Takže já jsem přesvědčen... Takže to, co jste říkala, a to, co se objevilo ve vaší interpelaci, jsou, nezlobte se na mě, jednostranné, nebo v některých případech jednostranné informace. To je opravdu nesmysl, protože to bych musel být úplný šílenec, kdybych se takto choval. Všichni vědí, z jakého sektoru jsem přišel, všichni vědí, všichni to sledují včetně nevládních organizací, je to veřejná informace.
Další polovičatost je u návrhu na jednotné centrálně zadávané přijímací zkoušky na střední školy. Záměr určitě dobrý. Souhlasí i kraje, Asociace ředitelů základních škol i většina ředitelů středních škol, konkrétně víc než 87 % ředitelů gymnázií, 72 % ředitelů středních odborných škol a 36 % ředitelů středních odborných učilišť s maturitní zkouškou. Dnes značná část škol přijímací zkoušky vůbec nekoná a žáci jsou přijímáni jen na základě hodnocení z posledních dvou ročníků základní školy, přičemž vypovídající hodnota známek je velice nízká. Na maturitní obory se tak dostávají uchazeči, kteří na to prostě nemají, a učební obory zejí prázdnotou. Pochopitelně jsou výjimky. Na nízkou úroveň studentů si pak logicky stěžují i na vysokých školách. Centrálně stanovené přijímací zkoušky - ano. Ale je potřeba, aby byla Ministerstvem školství také stanovena nepodkročitelná hranice, tedy kdy ještě může být uchazeč na střední školu přijat a kdy už ne. A to v zákoně není. Tato kompetence je dál na řediteli školy. A když se podíváme na to, jak jsou školy financovány - jednoduše co žák, to peníze pro školu -, tak je jasné, že se ředitel bude snažit naplnit třídy na plný počet bez ohledu na znalosti, předpoklady a zájem o obor jednotlivých uchazečů. Ptám se: Jakou to má logiku? Předkládám proto pozměňovací návrh, aby laťku stanovilo Ministerstvo školství. Zároveň vyzývám ministerstvo, aby urychleně předložilo návrh na změnu financování regionálního školství. I když, jak dnes bylo řečeno, tak tento návrh už je připraven a půjde do vnějšího připomínkového řízení. Zavedení povinné matematiky od roku 2021, tedy čtyři roky po jednotných přijímačkách, ale i to, že se bude postupovat s ohledem na úpravu hodinové dotace matematiky v jednotlivých studijních oborech, si myslím, že je seriózní vůči studentům. V důvodové zprávě se můžeme dočíst, že Ministerstvo školství připravuje různá opatření na podporu aktivizujících forem výuky matematiky a přírodovědného a technického vzdělávání, včetně podpory polytechnické výchovy v mateřské a základní škole. To je určitě správné. Nyní dovolte pár slov k mým pozměňovacím návrhům, které jsou zavěšeny v systému a k nimž se v podrobné rozpravě přihlásím. První návrh už jsem částečně zmínila. Jedná se o vypuštění možnosti individuálního vzdělávání v posledním roce předškolního vzdělávání před vstupem na základní školu. Ale také navrhuji zrušit tento způsob vzdělávání na prvním stupni základní školy. Pochopitelně klub KSČM nezvedne ruku pro návrh paní poslankyně Putnové, která přichází s opačným návrhem, tedy na rozšíření individuálního vzdělávání i na druhý stupeň základní školy. Své výhrady k umožnění individuálního vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy jsem už dnes vysvětlila, proto se vyjádřím pouze k základní škole. Vzdělání je zde poskytováno kvalifikovaným pedagogem, který absolvoval odborné, metodické, didaktické a psychologické studium tak, jak je stanoveno v zákoně o pedagogických pracovnících. Příprava učitelů prvního stupně zahrnuje i základní průpravu v oboru speciální pedagogiky, takže je schopen včas rozpoznat speciálně pedagogické potřeby dítěte a zajistit potřebnou podporu. Učí se vyhrávat i prohrávat, pomáhat si navzájem, prostě připravuje se na život. To vše je v domácím prostředí omezeno. Rodič-středoškolák bez potřebných znalostí může i při nejlepší snaze vývoji dítěte ublížit. Pokud jde o návrh na rozšíření individuálního vzdělávání na druhý stupeň základní školy, to snad už vůbec nemůže být myšleno vážně. Docházka do školy je velmi významná vůbec. Žák se zde setkává s různými postupy, jak vyřešit problém. Účastní se rozličných projektů, pracuje v týmu, ve skupinách, pracuje v odborných učebnách. Škola je také takovým prvním záchytným bodem ve chvíli, kdy je s dítětem něco v nepořádku, kdy může dojít k zanedbávání, k týrání. Proto návrh na rozšíření individuálního vzdělávání nemůže klub KSČM podpořit. Ano, role rodiny při výchově dítěte, při jeho rozvoji je nezpochybnitelná. Je to v zájmu rozvoje a konkurenceschopnosti České republiky, ale také v zájmu samotného dítěte. Druhý můj pozměňovací návrh se týká jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a stanovení nepodkročitelné hranice pro přijetí ne ředitelem školy, ale Ministerstvem školství.
Milé kolegyně, vážení kolegové. Významnou roli v tomto hrál ministr Stropnický. Můj dotaz je velmi jednoduchý. Uvažujete o jeho odvolání, případně k jakému datu?
Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, podobně jako můj předřečník kolega Adolf Beznoska směřuji na vás dotaz v souvislosti s děním z posledních dnů. I v souvislosti s nezařazením tohoto bodu nedávno na pořad schůze a s jeho odložením na tento pátek jsem měl dojem, že se i této roli předsedy vlády vyhýbáte. Zároveň chci využít této interpelace v zájmu celé řady opozičních poslanců a požádat vás, abyste ve vládě nastolil i v jiném ohledu pořádek, tj. abyste zajistil větší účast ministrů na interpelacích. Musím říct, že například interpelování pana ministra financí se stává jevem pouze z oblasti virtuální reality.
Vážený pane premiére, dostupnost stomatologické zdravotní péče na venkově je problémem, na který upozorňuji už delší dobu. To není úplně krátká doba a dosud se toho v reakci na má upozornění moc neudálo. Příjemné překvapení pro mne neznamenala ani odpověď pana ministra na zatím poslední interpelaci ze sklonku loňského roku. Sním či bdím? Proč to, proboha, trvá tak neskutečně dlouho? Jaký má mít tato pracovní skupina harmonogram činnosti? Kdy představí návrh řešení? Kdy se návrh řešení přetaví do podoby legislativního nebo nelegislativního opatření? Kdy tato opatření nabudou účinnosti? Kdy se občané dočkají dostupnější stomatologické zdravotní péče? Pane premiére, nemohl byste prosím panu ministrovi Němečkovi a paní ministryni Valachové dát vypracování návrhu řešení špatné dostupnosti stomatologické zdravotní péče na venkově za domácí, klidně stranický úkol, který je třeba splnit s velkým urychlením? Myslím, že řešení by se tak výrazně přiblížilo. Opravdu není na co čekat. Děkuji za odpověď.
Nyní tedy se svou interpelací paní poslankyně Marta Semelová. Požádám tedy paní poslankyni Miroslavu Němcovou a připraví se paní poslankyně Jana Fischerová.
Je mi nepříjemné v rámci interpelací zahajovat ji "vážený pane premiére", když tady není. To byla moje zásadní otázka.
To je chvályhodné, to myslím, že jsme všichni stejného názoru, že by nikdo nejednal jinak. To je tedy chvályhodný krok. A zatímco někteří ministři se ve svých komentářích brzdili, tak tady tomu tak nebylo.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní paní poslankyně Markéta Adamová. V tom případě pan poslanec Petr Fiala. Nyní tedy pan místopředseda Petr Gazdík. Prosím, pane poslanče, předneste svou interpelaci. Připraví se pan poslanec Tomio Okamura.
Ano, není naší vinou, že toto nastaveno není, a proto nemůžeme nikoho vinit, že tak činí. Já vím, že je to trošku jakoby ve verších, ale bohužel to tak je. Není pravdou, a tady budu oponovat panu ministru financí, že by se Sněmovna nezabývala nikdy různými kauzami. Určitě si pamatujete, o co jde. A je to jedno, kdo jste vládli. V podstatě jste to neumožnili nikdo. Není to naší vinou, skutečně ne. Pokoušeli jsme se, byli jsme velmi aktivní v té věci, ale bohužel marně. Já vím, že to je docela tvrdé, možná to omezuje pocit plnoprávnosti, ale prostě my si myslíme, že to tak je. Říká se transparentní čili průhledné. Také není tak dávno, kdy tato tematika tady hýbala některými politickými stranami. Ale vezměme to vážně, začněme to dělat tak, aby to příští volební období už mělo pravidla jasnější.
Děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Prosím, pane předsedo.
Hezký podvečer, dámy a pánové. Zazněla tady spousta slov, dozvěděli jsme se spoustu věcí o vládě, já bych jenom doplnil vliv dotací, politický vliv dotací, protože si myslím, že to je nezanedbatelné. Dnes se totiž dotace staly něčím, čím si Evropská unie kupuje loajalitu vlád členských zemí. Ano, dotace pokřivují tržní prostředí, a ztráta suverenity České republiky zejména v době dnešního bezpečnostního ohrožení je dvojnásobně nebezpečná. Pavel Kohout mluvil především o ekonomickém a korupčním prostředí, na které mají dotace neblahý vliv. A je to pravda, je to tak a jsme toho svědky i teď. Od pana ministra jsme slyšeli, jak je vláda úspěšná, jak nezvyšuje daně. Ale pane ministře, mluvíme zde o kauze, která zahýbala nejenom českými médii a kde se bohužel několikrát objevilo v prohlášení, že se jedná pouze o 50 milionů korun. V uvozovkách pouze 50 milionů korun, protože 50 milionů korun je obrovská suma. Máte pravdu, je tady spousta dalších kauz, které je potřeba prošetřit, ať už je to kauza OKD, která je spojena s panem premiérem Sobotkou a která může připravit o práci tisíce lidí a kde byly vytunelovány miliardy korun. Máte pravdu. Vy tady říkáte, kdo vyplácí miliardy solárním baronům. Vždyť to byla vaše vláda a vaši poslanci, kteří nezákonné vyplácení miliard prohlasovali. Pamatujete si na to, pane ministře Babiši? Pamatujete si? Proč tedy vaši poslanci a vy jste hlasovali pro, když dnes říkáte, že to je kauza, která je potřeba prošetřit? A my s vámi souhlasíme. Stejně tak nerozumím tomu, mluvil jste tady o tom, co je všechno potřeba dělat. Máte pravdu. Proč se tedy ještě neprojednala teritorialita exekutorů? V současné době všichni vědí, že exekutoři drtí lidské životy, a je potřeba s tím udělat něco systémově, ne pouze změnami, které k ničemu ve finále nevedou. Mluvil jste o veřejnoprávních médiích.
Ale není to nelegální. Jiná věc je samozřejmě, že Finanční správa se soustředí na daňový základ, který tyto firmy vykazují, aby skutečně nesnižovaly uměle daně u nás. Už taková majetková struktura vyjadřuje určitý vztah těchto lidí vůči naší zemi. Rád bych ještě řekl pár vět, když už je zpochybňováno moje podnikání, ke své nadaci, která se věnuje zejména podpoře rodičů samoživitelů v nouzi. I můj ministerský plat posílám na program samoživitelky. Nadace nadále pomáhá hendikepovaným dětem, seniorům, studentům ze sociálně slabých rodin a pak také dobrovolným profesionálním hasičům. V projektu Sportovní centra nadace Agrofert sportuje po celé republice více než 1 300 dětí, které si mohou vybrat ze široké nabídky sportů. Navýšení rozpočtu bylo mou reakcí na výzvu novinářky Kubátové z Mladé Fronty Dnes, abych vrátil dotaci. Ale já jsem žádnou dotaci nedostal. Dotace byla poskytnuta podle pravidel, proto já nemám co vracet. Nikomu nevznikla žádná škoda. Výčet všech výsledků resortu by zabral několik hodin, takže stručně připomenu alespoň ty nejvýznamnější. Je potřeba také říci, že naše koaliční vláda snižuje daně, ať už formou nižší DPH, vyšším daňovým zvýhodněním na děti, zavedením školkovného, nebo vrácením slevy pro pracující důchodce. I díky této práci se Česká republika svou výší dluhu stále může řadit mezi nejméně zadlužené země Evropské unie, přičemž my chceme tento trend udržet - a již druhý rok po sobě se nám to daří. My jsme jedna z nejméně zadlužených zemí Evropské unie a to je skvělé. A kdo nás tu nejvíc zadlužil v minulosti? No pan nejlepší ministr financí Kalousek! Ano, stále si stojím za tím, že lze Ministerstvo financí řídit jako firmu. Zjistili jsme díky tomu přes 25 tis. bezprizorných nemovitostí, které byly zapsány na neexistující zaniklé státní instituce. V roli ministra plním své sliby. Zavedli jsme kontrolní hlášení na DPH, prosadili elektronickou evidenci tržeb, která je jedním z nejdůležitějších systémových opatření k narovnání podnikatelského prostředí v novodobé historii České republiky. Jako první ministr financí prosazuji moderní regulaci hazardu po vzoru nejvyspělejších zemí západní Evropy. Posílili jsme personálně dlouhodobě oslabované kontrolní a vymáhající agendy Finanční správy. Praha přestala být daňovým rájem. Tady chodila kontrola jednou za 200 let, vážení. A není to málo peněz.
Námitka proti postupu předsedajícího.
A neopovažujte se mě umlčet!
Pane poslanče, já si myslím, že vyhrožování na půdu Poslanecké sněmovny nepatří, a vy v tuto chvíli zneužíváte svého práva vznést námitku.
Budeme hlasovat o programu schůze, kauza Čapí hnízdo.
Myslím si, že to nemá co dělat s Poslaneckou sněmovnou. Všechny vás odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Zahajuji hlasování o námitce proti postupu předsedajícího. Proti? Hlasování končím.
Děkuji a jsem s pozdravem, podpis. To znamená, že vy dobře víte, co jste udělali. Protože máme předložený návrh usnesení. Co se týká vašeho chování, nevím, a je velmi nešťastné a nebývalo tady v minulosti zvykem, že ti, co řídili sněmovnu, se uchylovali k praktikám, ke kterým se bohužel uchylujete vy.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. V tuto chvíli budeme pokračovat přednostními právy a já prosím k mikrofonu pana ministra financí Andreje Babiše.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážené dámy a pánové, hlavně k vám dneska budu mluvit. Já jsem strašně rád, že tady můžu vystoupit a vysvětlit všechny okolnosti této bezprecedentní masivní manipulativní pečlivě naplánované a načasované kampaně kolem Čapího hnízda, která má jediný cíl - abych skončil ve vládě a vůbec abych skončil v české politice. Za tyto dva roky totiž už pochopila i ta zdejší tradiční politická nomenklatura, že já nelžu, nekradu, nejdu nikomu na ruku a nikdo mě nemůže zkorumpovat. Uvidíme, jak budete hlasovat. To je ten důvod, proč tu nyní máme tuto pseudokauzu Čapí hnízdo, která vám najednou tak vadí. Osm let uplynulo. A nesmírně si toho vážím a děkuji vám. Vycházím i z toho, že mnohým lidem dochází, jakým způsobem jsou u nás některá média zmanipulována. Jak jsem vstoupil do politiky, začaly kampaně. Nejdřív StB začala před parlamentními volbami. Další kampaň byla biopaliva.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 42. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními partami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Vojtěch Adam od 14 hodin ze zdravotních důvodů, František Adámek z důvodu zahraniční cesty, Ondřej Benešík z důvodu zahraniční cesty, Marek Černoch ze zdravotních důvodů, Karel Fiedler od 11 do 14 hodin ze zdravotních důvodů, Jana Fischerová ze zdravotních důvodů, Ivan Gabal z rodinných důvodů, Stanislav Grospič z důvodu zahraniční cesty. Žádám vás, kolegyně a kolegové, abyste se posadili na svá místa, protože Poslanecká sněmovna již zahájila svůj jednací den.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem to včera už trochu avizoval, když se hlasovalo o těch našich usneseních, která jsme navrhli. Co se ale stalo? Ve skutečnosti vláda nepodpořila slovenského premiéra Fica v žalobě proti Bruselu ve věci migračních kvót. Včera jsme žádali pana premiéra, aby odpověděl, proč nerespektoval usnesení výboru pro evropské záležitosti. Proč bychom my neměli nyní vymáhat dodržování povinnosti pana premiéra vůči Sněmovně, potažmo vůči občanům? Sněmovna není jenom zákonodárný sbor. Sněmovna je i podle Ústavy kontrolní orgán vůči moci výkonné, tedy vládě. Turecko nikdy uspokojivě nevyvrátilo spolupráci s Islámským státem a to je potřeba si uvědomit. Za druhé jde o zákon proti terorismu. Jiným slovy trestná by měla být jakákoliv pomoc teroristům, nejenom dodávka bomb a zbraní, ale například i poskytnutí zázemí nebo nefinanční podpory.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 43. schůzi Poslanecké sněmovny. Pozvánka vám byla rozeslána v úterý 15. března tohoto roku. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. V případě, že máte kartu náhradní, abyste mi sdělili její číslo. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jiřího Dolejše a poslance Jaroslava Klašku. Není tomu tak. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že jsme ověřovateli 43. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jiřího Dolejše a poslance Jaroslava Klašku. Omluvy na dnešní jednání jsou stejné, jako byly na 42. schůzi. Nyní vám ještě přečtu doplňující omluvy. Z dnešního jednání od 16 hodin z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Marie Benešová. Z dnešního jednání od 15.30 z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Matušovská. Z dnešního jednání mezi 18. a 21. hodinou z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Heger. Pan poslanec Kořenek se omlouvá od 15.30 až do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Pan poslanec Grebeníček se omlouvá od 15.30 z pracovních důvodů. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 43. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.